Prosím, máte slovo.
Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy?
A teď jde o to se domluvit na proceduře. Zazněl tady požadavek, že bude hlasováno o prvních dvou bodech dohromady a třetí bod zvlášť. Já s tím nemám problém, jestli má někdo výhrady, můžeme hlasovat o proceduře. Takže nejdříve bychom hlasovali o prvních dvou bodech s tím, že:
Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Poslanecká sněmovna s ohledem na výše uvedené vyzývá vládu, aby odmítla podle výkladového sdělení postupovat.
Zahájil jsem hlasování 338 a ptám se, kdo je pro. Návrh usnesení byl schválen.
Ještě jednou vám děkuji a budu i osobně tlumočit na vládě toto rozhodnutí, které bude i oficiální cestou zasláno.
Děkuji panu ministrovi. Hlásil se pan kolega Koníček s procedurální připomínkou. Prosím, pane poslanče. Dobře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi tedy alespoň pár připomínek, abych jimi mohl svoji znepokojenost před vámi řádně odůvodnit. Na počátku bych si ale hned rád zapolemizoval s hodnotiteli plnění závazku veřejné služby, o kterých se hovoří v úvodním slově zprávy, a hovoří tam o nich generální ředitel České televize pan Petr Dvořák. Takový systém - a teď vás prosím o zvýšenou pozornost - prý otevírá dveře pro vměšování a vnější tlak. Do tohoto prostoru by potom naše veřejnost neměla mít možnost, a to ani prostřednictvím svých volených zástupců či orgánů, stávajícím způsobem podávání adresných stížností či podnětů zasahovat.
Prosím, zaujměte místo u stolku předkladatelů.
Dobrý den, děkuji za slovo. Na závěr jednání výbor přijal následující usnesení. Děkuji za pozornost.
Jest přítomen?
Připraví se pan poslanec Holík.
Vážený pane premiére, tento týden se na mě obrátil zděšený občan, který si přečetl článek, podle kterého by vlastníci zemědělské půdy podléhali velmi svérázným omezením. Pokud vlastník bude chtít prodat zemědělský pozemek, musel by, bude-li schválen návrh Agrární komory, která jej prosazuje, půdu nabídnout zájemcům v tomto pořadí: za prvé současný uživatel pozemku, za druhé zemědělec hospodařící v obci, kde se prodávaný pozemek nachází, za třetí zemědělec ze sousední obce, popřípadě z okresu, ostatní bez ohledu na místo podnikání. Stejně jako zděšenému občanovi, ani mně se tento návrh nezamlouvá. Přímo v jejím vedení jsou čtyři zaměstnanci Agrofertu. Alespoň to píše Deník v článku zvaném "Vrací se 50. léta? Agrární komora chce předkupní práva pro nájemce půdy" ze 7. prosince letošního roku. Vážený pane premiére, sdílíte můj názor, že tento záměr, respektive pozměňovací návrh je velmi pochybný, nebo jej naopak podporujete? Děkuji za odpověď.
Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka. Připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ano, jejich osud je zlý. Stejně tak zlý je osud dětí občanů Československa, kteří žijí v podkarpatském oblouku na západě Ukrajiny. Na podporu muslimským imigrantů jsou vyčleněny miliardy. Co je příčinou jejich prokletí? Dané území patřilo Československu a proti vůli místních obyvatel, místních Čechů, bylo v roce 1945 hanebně převedeno do Sovětského svazu. Před deseti dny jsem s kolegy navštívil města Užhorod, Mukačevo a Svaljavu. Hovořili jsme ne s papírovými, ale skutečnými doktory přírodních věd, spisovateli, básníky, lékaři. Téměř všichni lidé tady rozumějí česky a velká část česky hovoří. Mladí, kteří chtějí svůj jazyk zachovat, musí studovat v Prešově. Na období, kdy byli součástí Československa, vzpomínají jako na dobu největšího rozkvětu. Jejich přáním, které nám se slzami v očích sdělovali, bylo: Nezapomínejte na nás. Kyjev uznal tatarskou národnost, cikánskou národnost a národnost rusínských Čechů ne. Mladým zakazují hlásit se k naší národnosti a čekají, až my staří zemřeme a Ukrajina se stane etnicky čistou. Nepožadujeme peníze, chceme jenom najít oporu, kterou v současném vedení Ukrajiny nevidíme. Oni nestojí s napřaženou rukou. Nevyžadují návrat a ubytování v bývalé domovině. Nepožadují peníze. Potřebují pouze mezinárodní uznání.
Pane poslanče, váš čas, když tak položte otázku, jestli ji tam máte na konci.
Dobře, může být otázka na dvě věty. Pane premiére, jak mi vysvětlíte překotný zájem a pomoc zemím se zcela odlišnou kulturou? Proč není našim bývalým spoluobčanům věnován aspoň zlomek této pozornosti?. Namítnete, že Arabové utíkají před válkou. Pak si vzpomeňte na zabíjení pravého sektoru v Mukačevu. Mám to snad chápat, že osud bývalých občanů České republiky není módní?
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Putnovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Obracím se na vás, vážený pane premiére, s touto otázkou. Vím, že v současné době řešíte závažné problémy, které se týkají vnitrostátní situace i mezinárodní, ale jsem si jista, že všechny vaše kroky směřují k budoucnosti. Proto, doufám, pochopíte i dotaz, který je zaměřený na budoucnost, protože nejenom země, ale i města a firmy potřebují budoucnost plánovat. V roce 2018 si budeme připomínat sto let od založení samostatného Československého státu. Jedná se o výstavu, která by ukázala sto let Česka a Slovenska, toho nejlepšího, co v těchto zemích za tuto dobu vzniklo. Není to náhodou, protože desetileté výročí si Češi a Slováci připomínali právě tady, na výstavě, kterou otevíral Tomáš Garrigue Masaryk. Zajímalo by mě proto, jak se k tomuto tématu postaví vláda České republiky a vy osobně.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Připraví se pan poslanec Andrle. Prosím, máte slovo.
Vážený nepřítomný pane premiére, už třetí interpelace třetí týden po sobě nejste přítomen, přestože se jedná o interpelace na premiéra, a neodpovídáte na otázky zástupců občanů. Odmítáte přijmout demokracii, tedy změny, které prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD. To, že ale ignorujete i parlamentní instituty, znamená, že jste se rozhodl opovrhovat i současným stranickým systémem. Hodláte tedy vládnout čistě autokraticky? Pokud budete chtít zalhat a říct, že ne, prosím o konkrétní termín, kdy se v uvozovkách laskavě dostavíte do Sněmovny a budete přímo odpovídat na apely zástupců občanů, tedy poslanců. Odmítl jste jít do názorového veřejného duelu se mnou na téma imigrace, aby veřejnost nemohla v přímém přenosu posoudit vaše a moje argumenty, a nyní nechodíte ani do Sněmovny, abychom se vás nemohli zeptat ani tady.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, v úterý tohoto týdne jsem se dostavil na syrskou ambasádu v Praze, kde jsem se snažil zajistit humanitární pomoc, a osobně jsem hovořil s Jeho Excelencí syrským velvyslancem Basharem Akbikem. Nechal jsem se od něho informovat o stávající situaci, která v Sýrii nyní panuje. Země už tak trpce zkoušená válkou na několika frontách je navíc poškozována touto ekonomickou sankcí připravující stát o podstatnou část příjmů.
Dalším vylosovaným je pan poslanec Zbyněk Stanjura, který zde není přítomen, tudíž jeho... No ale není tady. Já potřebují, když stahuji interpelaci, aby mi to kolegové řekli osobně. Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Šincla, který bude interpelovat paní ministryně Marksovou.
Děkuji, paní předsedající. Takže vážená paní ministryně, obracím se na vás ve věci vážné situace ve společnosti OKD, která na Ostravsku a Karvinsku zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Týká se to samozřejmě i dalších subdodavatelů, podnikatelů, živnostníků zabezpečujících a navazující doprovodné činnosti. Jde zhruba o dalších 3 tisíce pracovníků dodavatelských organizací. Jde tedy celkem o více než 14 tisíc živitelů rodin. V současné době těmto lidem hrozí ztráta obživy, a tedy zásadní snížení životní úrovně. Přímo nebo zprostředkovaně se tento problém týká v podstatě každé druhé rodiny v daném místě. Když jsem doma ve svém regionu, tak se na mě obrací téměř každý s dotazem, jak stát těmto lidem pomůže. Jak pomůže těmto rodinám, až nastane to, o čem informují každý den v tomto regionu média. Oni vám dnes věří a spoléhají na vás, že jim pomůžete.
Děkuji za slovo. Samozřejmě tam pořád, čím déle bude ta společnost fungovat, čím déle bude schopna zaměstnávat alespoň nějaký počet lidí, i když třeba méně než dnes, tak tím lépe. V České republice byl zatím použit jen jednou.
Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím.
Chtěl bych poděkovat taky za prosazení zákona o předčasném odchodu horníků do důchodu. Já si myslím, že to je dobrá věc. Vidím, že jste splnila svůj slib, který jste dala těmto lidem, kteří na to dlouho čekali.
Děkuji, paní ministryně nebude reagovat. Děkuji a prosím tedy další v pořadí a tou je paní poslankyně Nytrová, která svou interpelaci stahuje. Dalším v pořadí je pan poslanec Zahradník, který bude interpelovat omluveného nepřítomného ministra financí.
Spíš by bylo dobře, aby se ministerstvo aspoň tedy věnovalo nějaké edukační činnosti a těm lidem to řádně vysvětlovalo namísto toho, že bude přísně tyto podnikatele trestat.
Prosím, máte slovo.
Protože po této opravě bude stačit k ostraze několik mužů se psy. A oprava plotu je odpovědností vlastníka muničního areálu ve Vrběticích-Vlachovicích a tím je Vojenský technický ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany. A také, pane ministře, není podle vás ostudou naší armády, že k ostraze jsou povoláváni letečtí mechanici, a to bez potřebného logistického vybavení? Druhým problémem je také postoj Ministerstva obrany k odškodnění občanů, kteří utrpěli materiální i psychologickou újmu. Podle mých informací dosahují požadavky na odškodnění částky do 160 tisíc korun. Proto se ptám, pane ministře, proč Ministerstvo obrany tyto oprávněné požadavky občanů nesanuje a stále odkládá. Ono totiž platí kdo rychle dává, dvakrát dává. Rozumím tomu, pane ministře, že probíhá vyšetřování, a je zřejmé, že bude ještě dlouhou dobu probíhat. Ale to přece neznamená, že ministerstvo má stále dělat pštrosí politiku. Chápu, že vy jste nájemní smlouvy nepodepisoval, ale politická i osobní odpovědnost za vyřešení této kauzy leží na vás, pane ministře.
Děkuji, pane poslanče. Dalším vylosovaným je pan poslanec Novotný, který také stahuje svou interpelaci pro nepřítomnost pana ministra. Dalším v pořadí je pan poslanec Zahradník, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Šlechtovou.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já po dohodě s paní ministryní Šlechtovou svou interpelaci dneska stahuji a předložím ji v příštím interpelačním termínu.
Další v pořadí vylosovanou je paní poslankyně Kovářová, kterou zde nevidím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem 211, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Projednávání bylo přerušeno a pan kolega Filip si přeje vystoupit.
Děkuji, pane předsedo. Jde totiž o postup Ministerstva financí ve správě pohledávek, které tam zůstaly za nezaplacené privatizační věci. A nejde o nějakou drobnost. Já jsem přesvědčen, že je důležité, aby Sněmovna byla seznámena, jak se s těmito pohledávkami dále nakládá, jak se evidují a jak se vymáhají.
Vážený pane předsedo, já bych chtěl vyjasnit legislativně, jaký je postup, protože ta situace je tady opakovaně. Přeruší se do přítomnosti ministra, ta interpelace se i bez přítomnosti ministra otevře - a co teď, když jsme přerušili do přítomnosti ministra? Já si myslím, že takový postup je nešťastný.
Já si myslím, že pan kolega Koníček se zápalem sobě vlastním vysvětloval věc, která je přirozená. My si s tím samozřejmě poradíme jako Poslanecká sněmovna. Je škoda, že to říká v převážné většině pouze komunistickým poslancům, protože kolegové a kolegyně z ostatních politických stran asi zatím ještě jsou na cestě do práce. Dokud nebude kvorum, nemůžeme hlasovat.
Jenomže pak přišel jiný nápad. Pak přišlo sdělení, že ten problém už není o Paskovu, že ten problém už je o celém OKD. My se dohadujeme, kolik je ta vyvolaná zaměstnanost. Bohužel není úplně jednoduchý také fakt, že je to složité s partnerem, se kterým jednáme. Management firmy předložil návrh, který jsme museli odmítnout, protože ten nerovnoměrně rozděloval náklady a rizika - všechnu zodpovědnost chtěl přehodit na stát bez toho, že by se významným způsobem podíleli majitelé firmy. Je reálným předpokladem, že tyto fondy budou většinovým majitelem, a pak snad bude partner, se kterým bude možné jednat, protože teď je tam sice nějaký majitel, ale ten s velkou mírou pravděpodobnosti majitelem do budoucna nebude. Návrh zákona již leží ve Sněmovně.
Váš čas vypršel již před chvílí. Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Pane ministře, prosím o vaši odpověď.
Zjistit, kdo je majitelem, kdo je tzv. beneficial owner, ultimate owner, tedy ten, kdo je skutečně na konci toho řetězce, musím říci, že není úplně jednoduché díky té komplikované struktuře, která tam byla vytvořena. Donutit majitele, aby se podíleli, je krajně obtížné, protože to, že má někdo akcie, tak ještě nemá povinnost hradit nějaké škody, kromě tedy povinnosti morální, a to bohužel se nedá od stávajících majitelů po všem, co udělali, očekávat. První jednání s nimi svědčila spíše o tom, že v tom vidí poslední příležitost na OKD vydělat.
Pane ministře, omlouvám se.
Samozřejmě budeme se snažit o nějakou dohodu s těmi majiteli.
Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Seďa, který bude interpelovat ministra financí.
Na dotaci neměla údajně nárok ani po oddělení od koncertu Agrofert. Pane místopředsedo vlády, já osobně podporuji boj proti korupci, šedé ekonomice a proti daňovým únikům, ale tento boj musí vést lidé čistí a morálně zralí. Podle trestního oznámení šlo údajně o podvodnou akci velmi dobře organizovanou a připravenou. Zároveň společnost Čapí hnízdo vznikla těsně před udělením dotace přejmenováním z původní firmy ZNN Agro Pelhřimov. A v té době mělo Čapí hnízdo neprůhlednou vlastnickou strukturu. O pět let později, když vypršela požadovaná doba udržitelnosti projektu, koupila tuto farmu společnost Imoba, jejímž vlastníkem je akciová společnost SynBiol. A tu vlastníte, pane ministře, vy sám. Vážený pane ministře, pokud by orgány činné v trestním řízení potvrdily trestný čin podvodu, přijmete svoji osobní i politickou odpovědnost? Děkuji za vaše odpovědi.
Já děkuji a prosím další v pořadí a to je paní poslankyně Kovářová, která bude také interpelovat pana ministra financí. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Stejně jako zděšenému občanovi, ani mně se tento návrh nezamlouvá.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Zahradníku. Musím říct, že jedna věc je opravdu pravda. U těchto projektů jsme tím rescreeningem v podstatě u všech prošli. My se ten problém snažíme řešit ve smyslu toho, co říkal pan ministr Brabec tady z tohoto místa minulý týden. Paní komisařka mi přislíbila veškerou podporu. Nicméně úplně všechno udělat nemůže. Včera bylo jednání v rámci jednání ministrů za životní prostředí, kde měla být tato věc projednávána i s panem komisařem Vellou. Ty stavby, které jsou velmi problematické, pravděpodobně budou muset projít možná novou EIA, ale moje představa je, že 50 na 50 je nepřijatelný poměr, že ten poměr by měl být v zásadě výhodnější pro nás. Pokud máte zájem, můžu vám předat seznam všech těch staveb, které jsou - ať už akce před vydáním územního rozhodnutí, které mají územní rozhodnutí, dokonce které mají i stavební povolení a potřebují jenom nějakou změnu. Takže pokud máte zájem, tak vám takovýto materiál můžu předat.
Děkuji panu ministrovi. Děkuji.
Já jsem přesvědčen, že se nám ho podaří udržet v rozumných mezích a že stavět budeme. My se s nimi snažíme zcela férově debatovat. Dneska jsme třeba jednali s Přerovem.
Vážený pane ministře, tento týden se na mě obrátil zděšený občan, který si přečetl článek, podle kterého by vlastníci zemědělské půdy podléhali velmi svérázným omezením. Stejně jako zděšenému občanovi, ani mně se tento návrh nezamlouvá. Nezamlouvá se mi také z toho důvodu, že největším sponzorem české Agrární komory, která tento návrh prosazuje, je Agrofert, který patří vám. Do loňského roku byl členem představenstva komory Jaroslav Faltýnek, nyní předseda sněmovního zemědělského výboru, kde má zákon namířený proti vlastníkům téměř jistou šanci na schválení. Alespoň to píše Deník v článku nazvaném "Vrací se 50. léta? Agrární komora chce předkupní právo pro nájemce půdy." Podotýkám, že je to ze 7. prosince letošního roku. A nejde v celé této záležitosti o kolosální střet zájmů?
Prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Hovorka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Valachovou.